Já to považuji za nesmírně nebezpečné. Chtěla bych zdůraznit, že jsme také požádali jako zástupci pěti opozičních demokratických stran o předčasné svolání vládního výboru pro dostavbu jádra. Právě proto důrazně prosím, aby byl zařazen tento bod a abychom byli informováni o postupu vlády.
Prosím na mikrofon.
Dobré odpoledne, vážený pane předsedo, členové vlády, kolegyně, kolegové. Je to sněmovní dokument, pokud se nepletu, 7332 a prosím o jeho zařazení na pátek jako první bod, případně na středu jako první bod odpoledního jednání.
Takže naše komise doporučuje, abychom to projednali urychleně, takže navrhuji, abychom sněmovní tisk 947, je to první čtení, projednali zítra odpoledne jako čtvrtý bod programu. Je to odpuštění minimálních záloh sociálního pojištění pro naše živnostníky. Tam už to jednomyslné nebylo, to musím přiznat zcela otevřeně. My si myslíme, že je to správné, vhodné a je to věc, která by malým a drobným podnikatelům a OSVČ mohla pomoci. Myslím si, že je to zase pomoc rychlá, účinná, finančně zajímavá, bez byrokratických překážek a bez zbytečných vyplňování formulářů.
Jenom technicky: kdyby se stalo, že třeba druhý bod projde, třetí neprojde, tak automaticky ze čtvrtého bude třetí a tak dále.
Děkuji za slovo. Jedná se tedy o čtyři sněmovní tisky. Sami už musíte registrovat, že předmětné výroční zprávy, přestože se pravidelně objevují v programech našich schůzí, jsou námi naprosto opomíjeny. Že by nebylo jejich schvalování již takovou rutinní formalitou, jako bylo ještě před několika lety? Dámy a pánové, situace ve veřejnoprávní České televize je již dlouhodobě neutěšená a nespokojenost stále narůstá. A proto i z uvedených důvodů tedy navrhuji body
Pěkné odpoledne. Nicméně pokud jde o vstřícnost k mladým lékařům, tak aby skutečně byli motivováni k tomu, aby nadále zůstávali v oboru, aby nadále zůstávali i v České republice, tak v tom se zatím ze strany vlády nic pozitivního neudálo.
To si umíme všichni spočítat. Je to proto, že síla nadnárodních řetězců je daleko větší než snaha našich zemědělců. Tím bych asi začal. Všichni tušíme, že to je karikatura, že to nefunguje. A zrovna tak nebude fungovat zemědělská politika Evropské unie. Je to trapné, a potom ty ceny lezou do závratných výšin a spotřebitel nadává na naše zemědělce. Zemědělci za to skutečně nemohou, ti se snaží prodat. A co si na to nadnárodní řetězce přidají, to je sice neomalenost, ale co s tím můžeme dělat. Kdo má uložené peníze, tak inflace je vyšší než úrok, který mu ta banka dává. Takže já to dávám všechno do souvislosti s dnešní Evropskou unií. Je to zemědělství, jsou to vakcíny a je to bankovní systém. Ale jedna věc, ze které mám upřímnou a velikou radost, je ta, že řetězce se přece jenom lekly a dnešní situace v řetězcích je lepší, než kdykoli byla. Je tam víc českého zboží, víc kvalitního zboží.
Nyní s přednostním právem pan předseda Marian Jurečka. Prosím, máte slovo.
Tady zaznívá opakovaně v mnoha pádech to, že naši zemědělci - a já se stále považuji za zemědělce - nejsou soběstační a nejsou schopni uživit náš národ. Tak já uvedu jenom pár příkladů, které možná spoustu lidí překvapí. My jsme v mnoha komoditách velmi dobře soběstační. Třeba v produkci potravinářského máku jsme největší producenti na světě. Jsme zemí, která umí exportovat slad, chmel. I když máme dneska nejméně cukrovarů historicky, tak produkujeme největší množství cukru - jsme exportním státem, pokud jde o cukr. Jsme exportní zemí, pokud jde o produkci mléka. Jsme exportní zemí, pokud vezmeme stavy hovězího a export živých zvířat, tak také jsme exportní zemí. Problém nastává, když jdeme potom do některých konkrétních položek, kdy vyvážíme velké množství mléka a pak dovážíme také některé vysoké podíly některých mléčných výrobků. To výrazným způsobem souvisí s tím, že tato odvětví, nebo tyto sektory, ať už produkce vepřového masa, nebo právě třeba sektor ovoce a zeleniny, tak jsou sektory výrazně náročné na technologii a na investice do technologií. A pak tady vidím velký prostor také v tom, propojit systém, který je jednoduchý pro zákazníka. Když jsem byl ministr a tady současný pan ministr byl prezident Potravinářské agrární komory, tak jsme zavedli i do legislativy označení Česká potravina.
Předmětem diskuze široké veřejnosti se stala relevance nominujících spolků některých z postupujících kandidátů. Server Hlídací pes pak informuje o tom, že většinu finalistů do Rady České televize nominovaly spolky, které porušují zákon. To je úkolem nás poslanců, abychom svou volbou takové zastoupení v radě dle smyslu tohoto zákona vybrali. Ptám se vás, vážení kolegové, opravdu byl hlavním kritériem při výběru kandidátů profesní předpoklad pro výkon kontroly veřejnosti nad Českou televizí? Opravdu považujeme některé z nominujících organizací za relevantní? Nehrajeme před veřejností trapné divadlo, kdy předstíráme, že kandidáty vybíráme na základě odbornosti, ale reálně považujeme za hlavní kritérium ochotu kandidáta plnit politické zadání? Volba členů Rady České televize je o to zásadnější, protože může otevřít cestu ovládnout médium veřejné služby pro soukromé zájmy jednotlivců, jako se to stalo například v Maďarsku a Polsku. Nemůžeme dopustit, aby se z veřejnoprávního média stal nástroj propagandy vládní většiny, ať už je či v budoucnu bude jakákoli. Cituji: "Tlak na dodržování zákonů České televize zatím přinesl alespoň částečný úspěch v případě Pavla Matochy. Jak uvádí server aktualne.cz, cituji: "Výběr ukázal, že přednost dostali kandidáti, kteří kritizovali management České televize a práci novinářů tohoto veřejnoprávního média. Kromě toho připomíná vládní prohlášení hnutí ANO a ČSSD, ve kterém se píše: "Budeme věnovat pozornost proměnám audiovizuálního sektoru za účelem naplnění kulturních, společenských a sociálních služeb. Zachováme stávající úpravu postavení veřejnoprávních médií. Budeme důsledně podporovat jejich nezávislost." "Vážený pane předsedo, Evropská vysílací unie EBU, největší evropské sdružení veřejnoprávních vysílatelů, pečlivě sleduje rizika ohrožující pluralitu médií v České republice a je nucena vyjádřit znepokojení nad zvyšujícím se tlakem na nezávislost České televize, zejména v roce parlamentních voleb. Média veřejné služby mají kritický význam při prezentování plurality názorů a jako taková jsou nezbytná pro demokratickou debatu a pro podporu takového prostředí, které občanům umožňuje svobodné vyjádření názorů, zejména pak v období voleb. Především pokud jde o Českou televizi, zaznamenala Evropská vysílací unie zvýšené úsilí o politizaci jejího kontrolního orgánu Rady ČT a o zpochybnění nejvyššího vedení televize, což by mohlo být vnímáno jako první krok k oslabení politické nezávislosti České televize. Tyto snahy poškozují nezávislost veřejnoprávních médií v České republice a reputaci země jako moderní evropské demokracie, která dodržuje základní evropské hodnoty, mezi něž patří i svoboda tisku. Česká televize se zejména v posledním roce těší vysoké důvěře veřejnosti. Podle zprávy Digital News Report, kterou vydal Reuters Institute, je zpravodajství České televize nejdůvěryhodnějším v České republice. Připomínáme, že nezávislost médií je důrazně vyzdvihována v mnoha rezolucích a doporučeních Rady Evropy.
Je dobře, že se ta otázka dostala na přetřes a na jednání Poslanecké sněmovny, protože se domnívám, že Poslanecká sněmovna má tyto věci řešit, má na ně upozorňovat, a je dobře, že si občané na základě naší debaty uvědomují, že takovéhle problémy existují. A rozhodně já a moji kolegové pro to uděláme, co bude v našich silách.
Prosím, pane poslanče, máte slovo. Tak hlásí se ještě někdo do rozpravy? Prosím, máte slovo.
Já se chci ujistit, jestli to doprovodné usnesení budeme hlasovat v každém případě, nebo jenom v případě, že schválíme některou z verzí zákona, protože je zvykem, že pokud se neschválí zákon, tak se potom doprovodné usnesení nehlasuje.
Tak se poradíme podle toho, jak dopadne hlasování o zákonu jako celku. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím.
Já vám chci moc poděkovat za tu širokou, podrobnou debatu. Druhá věc je podpora malých a středních - přece nemůže znamenat, že rezignujeme na české poměry velkých firem. Takže ještě jednou vám všem děkuji. Zároveň chci poděkovat, když podpoříte tento senátní návrh, protože opravdu dnešním dnem skončí dvojí kvalita potravin a čeští spotřebitelé nebudou spotřebiteli druhé kategorie. Nicméně v zájmu spotřebitelů a v zájmu nás všech doporučuji schválit senátní návrh.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, ještě je před námi závěrečné slovo pana senátora. Prosím, pane senátore, máte slovo. Děkuji, pane senátore. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců. Zahajuji hlasování.
Dále nesmí být členem společností, které působí v oblasti hromadných sdělovacích prostředků, ani zastupovat obchodní zájmy, které by mohly být v rozporu s výkonem jeho funkce nebo by mohly nepříznivě ovlivňovat jeho nestrannost a objektivitu rozhodování. Ten text dopisu, když budete chtít, tak bude na stránkách volebního výboru a určitě vám dají k nahlédnutí, nejedná se o žádný tajný dokument. Takže není možné, aby někdo kontroloval a současně porušoval zákon, a v tom jsem přesvědčen, že si musíme nejprve udělat jasno. Vzhledem k tomu, o jak zásadní věc se jedná, a vzhledem k tomu, že souhlasím i s předchozím návrhem kolegy Piráta, že by se k tomu měl vyjádřil volební výbor, kdy k tomu není vůle, tak jsem přesvědčen, že je potřeba pro volební výbor získat možný čas k tomu, aby to mohli projednat. A také s ohledem na zaměstnance Poslanecké sněmovny jsem se rozhodl, že si vezmu dvě hodiny pro poradu poslaneckého klubu.
Na to chci tady důrazně a jasně upozornit, v podniku Liberty Steel je vyhlášena stávková pohotovost. Hrozí ohrožení velkého množství pracovních míst a uvrhnutí Moravskoslezského kraje do těžké průmyslové krize. Prosil bych tedy o podporu zařazení tohoto bodu jako prvního bodu v úterý 20. dubna.
Dále daná komise přijala usnesení, které žádá Poslaneckou sněmovnu, aby odložila volbu členů Rady České televize do vyjasnění pochybností o splnění zákonných podmínek navrhujících organizací. Náš zákon o České televizi se připravoval v době, kdy Senát ještě neexistoval, ale i tak je nutné respektovat jeho názory. U nominujících spolků kandidátů pro hlasování v Poslanecké sněmovně existují určité pochybnosti. Neuspěli naopak kandidáti z celostátních profesních, akademických, novinářských, filmových asociací a univerzit včetně Univerzity Karlovy, Českého klubu turistů, Akademie věd, Národního divadla, České rady dětí a mládeže, které sdružují stovky tisíc členů a podporovatelů. Důležité je zdůraznit, že nerespektování zákona při volbě kandidátů do Rady České televize snižuje jak důvěryhodnost a legitimitu volby, tak samotného orgánu rady. Neodbornost a procesní pochybení se čím dál častěji projevují i v jednání samotné Rady ČT, která jedná čím dál častěji s vyloučením veřejnosti, mimo zákonem definované výjimky, ale i s vyloučením části samotné Rady České televize. Na volbu členů rad máme času dost, současné volební období stávajících členů končí až koncem května.
Jde o problematiku, která tady leží už delší dobu a reaguje na nález Ústavního soudu, že je potřeba doplnit náležitosti týkající se ukládání majetkových přiznání, protože Ústavní soud tuto úpravu zrušil a je potřeba ji nově doplnit. A je to napříč politickým spektrem.
Tak jako první.
Přijali jsme dvě sady usnesení - jednu směrem k vládě a jednu sadu usnesení směrem k Poslanecké sněmovně. Naše komise žádá Poslaneckou sněmovnu o urychlené projednání těchto sněmovních tisků: Pro toto usnesení hlasovalo všech devět členů naší komise jednomyslně. Opět pro něj hlasovalo všech devět členů komise, to znamená zástupci všech poslaneckých klubů.
Jak vypadá vesnice, můžeme říct, a jak vypadala vesnice! Dříve vesnice byla vybavená - kulturní dům, lékař, všechny potřeby. Dneska se běžte podívat, jak fungují vesnice. Tam není nic, tam je planina.
Pan poslanec Josef Kott, faktická poznámka. Prosím, máte slovo.
Je důležité se podívat na to, jak se vlastně ta vesnice změnila.
Možná by byl překvapený. Nicméně co se týká produkce potravin, zcela určitě ano. Zřejmě to úplně nefunguje. To znamená, že někde je pes zakopán, je v detailu.
Nyní v obecné rozpravě vystoupí paní poslankyně Margita Balaštíková, připraví se pan poslanec Holomčík.
Víte, často záleží daleko více na schopnostech daného člověka a na jeho ochotě se dále vzdělávat. A naopak studium na pedagogické fakultě automaticky z nikoho neudělá ani kvalitního učitele, ani kvalitního člověka. První změna se týká přesnější specifikace adaptačního období uvádějícího učitele, a to na dva roky od vzniku jeho prvního pracovního poměru. U druhé změny jde o lepší provázání se zákoníkem práce. Třetí změna opravuje technickou číselnou chybu v tabulce, která stanoví procentuální růst platů učitelů. Tato změna reaguje na makroekonomický odhad, podle něhož dojde ke zpomalení růstu průměrné nominální mzdy. Bez této úpravy by ministerstvo nebylo s to vypočítané normativy aplikovat a ovlivňovat poměr pevné a variabilní části platu. Celá novela je přitom obsahově totožná s verzí, kterou jste zde rovněž schválili téměř všemi hlasy poslanců před odesláním do Senátu. Pevně věřím, že jejich očekávání nezklamete a zákon v senátní verzi podpoříte.
Ne, nepřeje, tedy otevírám rozpravu. Pane poslanče, prosím, máte slovo.
Rozumím i tomu, že pan ministr ve svém vystoupení, které jsem původně chtěl komentovat už dříve, zakončoval jedno ze svých vystoupení slovy o nějakém pouvoiru pana poslance Staňka vyjadřovat se vůbec k zákonu o pedagogických pracovnících. ... pane ministře, já vím, že se k vám obracím ne zcela přímo a vím, že jste nebyl ten, kdo inicioval tento rozhovor u pultíku, ale chci říci, že věřím tomu, že opravdu nešlo o pokus vyhrožovat nebo jakýmkoliv způsobem naznačovat cokoliv, ale bohužel jsem už uvykl tomu, že čas od času se i tady v Poslanecké sněmovně někdo pokusí takzvaně kvalifikovaně zasmradit vzduch, to znamená, pronést nějakou zajímavou myšlenku, naznačit či jiným způsobem odklonit debatu tak, aby ti, kteří potom mají o věci přemýšlet, měli nad čím přemýšlet a zamýšlet se, co vlastně za tou poznámkou bylo skryto. Chci s veškerou zodpovědností říci, že si stojím za svým pedagogickým působením na pedagogických fakultách, že si ho nesmírně vážím, protože každý pedagog, který přijde na pedagogickou fakultu učit budoucí učitele, si zaslouží úctu a respekt, a nechtěl bych být ten, který by svým působením těmto studentům jakkoliv snižoval jejich úroveň připravenosti. Ano, jsou mezi nimi pedagogové, kteří jsou skvělí odborníci, kteří ovšem mají samozřejmě problém tu svou odbornost smysluplně a rozumně prezentovat svým studentům. Ano, jsou mezi námi i ti, kteří nejsou úplně ti skvělí odborníci, ale taková jsou už všechna povolání.
Za Ministerstvo zemědělství jsme preferovali variantu, aby státní správa začala u sebe. Nicméně respektuji rozhodnutí senátorek a senátorů. Za nejdůležitější však považuji, že bude konečně schválen zákaz dvojí kvality potravin.
Máte slovo, pane senátore. Děkuji panu senátorovi a nyní požádám zpravodaje podle jednotlivých výborů, jestli se chtějí vyjádřit. Má zájem se vyjádřit? Není tomu tak. Paní poslankyně Věra Adámková za zdravotní výbor? Taky nemá zájem. Pan poslanec Jaroslav Bžoch? Nemá zájem.
Děkuji za slovo. Přitom tento náš návrh dostal kladné stanovisko od zemědělského výboru a neutrální stanovisko od Ministerstva zemědělství a úspěšně prošel třetím čtením, tak předpokládám, že je to návrh velmi dobrý, potřebný, jinak byste přece pro něj nehlasovali. Ale my tady nejsme od toho, abychom se báli různých nesmyslných tlaků štvavých médií, která zastupují zájmy Evropské unie, nebo prezidenta Svazu obchodu a cestovního ruchu Prouzy, který nepokrytě zastupuje zájmy řetězců. Ale my jsme byli zvoleni, abychom bojovali za naše občany a za jejich zájmy, za naše zemědělce, ovocnáře, zelináře, chovatele, a někdy ten boj za ně předpokládá i odvahu - odvahu jít proti všem zájmům, které škodí našim občanům. A tuto odvahu ztratil i ministr zemědělství, který najednou podpořil v Senátu vyřazení kvót, přitom ještě ve Sněmovně po schválení zákona říkal: Buďme trošku nacionalisté, co se týká potravin, českého zemědělství a naší země. A dají se dohledat další výroky typu: Ta myšlenka co nejvyššího zastoupení našich potravin pro nakupující na regálech je dobrá. To je od vás hezké, pane ministře, ten váš signál určitě zajistí odbyt našim zemědělcům. Po tom vašem signálu vlastně začnou pěstovat více jablek, zasadí více květáku, rozšíří chovy prasat. Dám příklad, jak je na tom stav vepřového, jak jsme na tom s vepřovým masem. Výkupní ceny prasat klesly k hranici 30 korun za kilo, a to i před 30 lety byla cena vyšší. A přitom průměrné výrobní náklady na kilo vepřového jsou zhruba 45 Kč, samozřejmě se to liší podle typu a velikosti podniku. Ale jedno je jisté, všichni výrobci prasat prodělávají. A víte, co je na tom nejhorší? Naše české maso se nedostane vůbec k českým zákazníkům. Trh ovládají zahraniční řetězce a ty ani za tyto podnákladové ceny maso od českých výrobců nevykupují. Přece si nebudou ničit svůj trh, svoje zemědělství, svůj venkov! Však ty řetězce jsou jejich, že ano. Kde je tolik proklamovaný welfare zvířat? Kde je uhlíková stopa?
Odpuštění minimálních záloh zařadili zítra jako třetí bod. Kdo je proti? Návrh byl přijat. Návrh byl přijat. Budeme tedy opakovat hlasování o návrhu pana poslance Valenty na zařazení výročních zpráv o činnosti a hospodaření České televize na příští čtvrtek v 11 hodin. Kdo je pro toto zařazení? Nebo trvá na tom, aby to šlo před Bečvu? Tak co, dvojka? Teď jsou zde návrhy pana poslance Lubomíra Volného. Nejprve zařazení nového bodu zajištění náhrad pro provozovatele zájezdních autobusů. Kdo je pro? Dále je zde návrh na zařazení nového bodu zrušení povinných testů a roušek ve školách. Třetí návrh, bod s názvem Odvolání ministra zdravotnictví. Kdo je pro? Pan poslanec Ondráček navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o rozvolňování. Nyní tedy budeme hlasovat o pevném zařazení tohoto bodu. Paní poslankyně Golasowská navrhuje zařazení nového bodu Informace předsedy vlády a ministra Karla Havlíčka k závažné situaci v Liberty Steel Ostrava. Návrh byl zamítnut. Kdo je proti? Paní poslankyně Hyťhová navrhuje zařazení nového bodu Informace vlády o otevření všech škol.
Takže zamyslete se prosím a pojďme to řešit společně.
Hezký dobrý den, tak konečně jsme se dostali k řádné debatě. A teď říká: 55 % potravinářské soli třeba. Je to ostudou České republiky, že něco takového vůbec prošlo parlamentem. A já souhlasím, vidím tamhle pana kolegu Nachera, souhlasím s tím, že ten problém je složitější. A tady je to dělané jak z knížky někdy třetí třídy základní školy: imperialisté, zlé řetězce, nebo někdy ten začátek předminulého nebo konec předminulého století, kdy nám stroje berou práci, a podobně. Bohužel tedy jo. Ten problém je opravdu mnohonásobně složitější. Já vím, že někteří - nebo ne všichni - hlasovali pro ten návrh zákona a pro kvóty, kolem kterých se to asi nejvíc točilo, protože jsou nejvíc diskutabilní. To budeme říkat? Já tedy jsem ty diskuze se svými kolegy ministry tehdy vedl, s řadou z nich. A těch je čím dál tím řekněme více a bude jich pravděpodobně více. To tady možná bude rezonovat. No, o tom není debat, určitě pan ministr o tom mluvil na posledním jednání zemědělského výboru, a ty diskuze nekončí, budou následovat.
Já bych si v tom chtěl pouze udělat jasno.